Já vám děkuji a táži se, zda má někdo jiný návrh na proceduru. Dobře. Nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Nejprve bychom hlasovali o protinávrhu pana poslance Vilímce, který navrhuje, abychom hlasovali, tak jak bylo předneseno, ale o pozměňovacích návrzích pod písmenem C hlasovali v jednom celku. Přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti nikdo. Budeme postupovat v hlasování podle procedury, kterou navrhl pan poslanec Vilímec.
Nyní budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.
Kdo je proti návrhu? Přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti nikdo. Můžeme pokračovat.
Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, to je pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního rozpočtového výboru. Stanovisko je souhlasné.
Přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 120, proti nikdo.
Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem B, to je pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro životní prostředí. Stanovisko souhlasné.
Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat.
Nyní bychom hlasovali o návrhu C, tedy jako celku.
Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu?
Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy, takže bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.
Děkuji. Kdo je proti návrhu? Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a tím je
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ano. Požádám o stanoviska k legislativně technickým úpravám. Bylo schváleno. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Pane zpravodaji, je tomu tak? Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. To je tedy předběžný návrh.
O tomto usnesení zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přijetím pozměňovacího návrhu B jsme porušili rozhodnutí Evropského soudního dvora a klientům jsme to opravdu příliš nevylepšili. To je jenom důsledek té změny, která tam byla tím, že jsme přijali pozměňovací návrh B. Dovolte mi jenom připomenout, že obsahem nyní projednávaného zákona jsou terminologické změny, které jsou vyvolány novým zákonem o platebním styku, který jsme právě před chvílí přijali.
Táži se na závěrečné slovo navrhovatele, zda si chce vzít pan navrhovatel závěrečné slovo. Není tomu tak. Není tomu tak. Žádný návrh nevidím. Já se omlouvám, hlásí se předseda poslaneckého klubu Sklenák. Prosím.
Já jen abychom se drželi přesně jednacího řádu.
Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby se pozměňovací návrhy pod písmenem B stáhly před hlasováním. S návrhem byl vysloven souhlas a pozměňovací návrhy pod písmenem B jsme stáhli. Táži se, zda je námitka proti tomuto návrhu postupu. S návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti návrhu? A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, jak již zaznělo při prvním a druhém čtení, podle názoru odborníků na správní řád je poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu výkonem veřejné moci, a proto je tato činnost podřízena správnímu řádu. Ke stejnému závěru došel i Nejvyšší správní soud.
Možná ještě jedno doplnění. Tuším, že je to do roku 2022 nebo 2023, takže je dlouhý čas, vlastně přes další volební období, kdy se to bude naplňovat. Je to prostě přechod ke zlepšení zákonodárného procesu. Obyčejná, jednoduchá, ale velmi důležitá a sloužící databáze, nástroj pro podnikatele a pro zlehčení jejich života. Prosím, vezměte rozum do hrsti a zkuste tento rozumný návrh podpořit. Naposled opakuji, garanční hospodářský výbor, kde toto vše bylo několikrát projednáno i s kolegy ze sociální demokracie a kteří tam nebyli proti, tak garanční výbor po pečlivé a odborné debatě přijetí tohoto zákona doporučuje. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nyní faktické poznámky. Pan poslanec Zavadil s faktickou poznámkou, potom druhá faktická poznámka kolegy Kudely. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
V první řadě bych se chtěl vaším prostřednictvím vyhranit proti slovu "nepřítel". Já nenávidím tohle slovo! Já jsem s nikým ideově nepřátelsky nejednal. Takže vyhradím si tohleto. Já neznám tahle slova! Dokonce je vyčítám našim nebo vašim. Druhá poznámka. S oběma zaměstnavatelskými svazy. S nimi jsem hlavně jednal. Takže já nevím, v čem je chyba. Pěkný chaos. A úplně na závěr. A používám tohoto výrazu, který není z mé hlavy.
Měl jste štěstí, že jste byl přihlášen k faktické poznámce. Pan poslanec Kudela, faktická poznámka.
Pěkné odpoledne ještě jednou. V hospodářském výboru byl tento materiál mezi prvním a druhým čtením projednán jen jedenkrát k mému velkému údivu. Ten návrh zákona není dobře zpracován. Mnozí jistě znáte systémy jako je ASPI, zákony pro lidi a podobně. To, o čem tady hovořil před chviličkou pan kolega Kolovratník, na základě našeho usnesení této Sněmovny připravuje Ministerstvo vnitra. Samozřejmě nebude tam výčet povinností pro podnikatele. To se domnívám, lze napasovat na ten systém, který připravuje Ministerstvo vnitra, mimochodem zhruba ve stejných termínech dokončení, jako se tady předkládá. A další moje připomínka. Pokud si pozorně přečtete důvodovou zprávu, tak se v ní hovoří o tom, že tento návrh zákona je rozpočtově neutrální, nicméně když tu důvodovou zprávu přečtete dál, tak uvidíte, kolik bude stát set milionů korun. Já přeji podnikatelům všechno, nicméně na to jsou jiné nástroje a instrumenty. Já jsem dal návrh na zamítnutí a pod tímto návrhem se dál podepisuji a trvám na něm.
Nyní faktická poznámka pana poslance Kolovratníka, potom pana ministra Chvojky.
Myslím, že to je to, o co bychom se měli tady ve Sněmovně snažit. Proto se omlouvám panu poslanci Zavadilovi. Beru jeho emotivní připomínku a omlouvám se za ten výraz.
Prostě ten zákon je právní paskvil. Je to nepřijatelné, je to inovativní, je to nesmyslné. Jsem zásadně proti. Děkuji.
Já se omlouvám, ale na to nelze nereagovat. Opakuji, je to databáze, jednoduchá tabulka, nic jiného, nic strašného. Opravdu, kterýkoliv, každý živnostník nebo firma, a je jedno, čeho jsou členy nebo kde jsou přihlášeni, budou mít k tomuto přístup.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Plíšek, připraví se pan kolega Marek Benda.
Ta doba je skutečně velmi dlouhá a já bych čekal, že tu konkrétní debatu povedeme v prvním, hlavně ve druhém čtení.
Já bych jako zástupce předkladatelů požádal o stanovisko legislativy. Musím říct těm, kteří nás do této situace dostali, že jsou zbabělci.
Já vás požádám, abyste po sobě nepokřikovali, vážení poslanci. Jestli máte potřebu promluvit, pouze od řečnického pultu. Prosím, pane předkladateli, pokračujte.
Nechám na vás, kolik minut legislativa k tomu potřebuje, zda můžeme hlasovat.
Není potřeba mi vyhrožovat, že si vezmete přestávku. Vyhlásím přestávku na deset minut. Požádám o stanovisko legislativy a poté se vrátíme k závěrečnému hlasování.
Dále, jedním ze základních principů demokratického právního státu je rovnost všech před zákonem. Tento přístup je diskriminační. Prostě my tady nemůžeme mít nějakou skupinu zákonů, které budou mít přílohu, kde budou ještě práva a povinnosti. To je prostě nesmysl. Prosím, nedovolte, aby takovýto právní paskvil prošel.
Já vám také děkuji. Eviduji faktické poznámky. První s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Zavadil.
Mě navštívilo vedení Hospodářské komory a nechala jsem si věc dosti detailně vysvětlit, protože jsem poslední, která by nevěděla, jak komplikované je vyznat se a orientovat v právních předpisech a jak těžkou a složitou situaci mají podnikatelé a že jakékoliv usnadnění pochopitelně je pro ně velmi přínosné. A myslím si, že tímto bychom pootevřeli pomyslně takovou Pandořinu skříňku. Takže z těchto důvodů, nikoliv z těch důvodů, že bych si nemyslela, že jakékoliv usnadnění není namístě, ale myslím, že musíme hledat i s Hospodářskou a Agrární komorou jiná řešení nebo jinou zákonnou podobu, návrh jiného zákona.
Dobré poledne.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já snad na rozdíl od svého předpředřečníka si nemyslím, já jsem přesvědčen, že tento zákon je špatný. A že pokud bychom měli tento zákon pustit a schválit, tak dáme Hospodářské komoře něco, co jí absolutně nepřísluší!
Tady měli šanci, aby něco dělali. Lekli se toho, byla by to práce, takže jsou proti. Vy můžete říkat: Já se domnívám, že je to protiústavní. A ne, jak tady říkal pan ministr Chvojka: To je protiústavní. Pane ministře, vy jste tady lhal. V tom textu zákona? Vy jste říkal, že ten návrh zákona přináší rozdílný přístup k malým a velkým podnikatelům. Nic takového tam není. Je to protiústavní, protože podnikatel dostane informace o svých povinnostech a nepodnikatel nedostane informace o tom, jaké povinnosti mají podnikatelé. Asi vás vaši kolegové neberou vážně ve vládě, že jste nepřesvědčil je, že je to protiústavní. Že jste nepřesvědčil své kolegy, pana tehdejšího ministra financí nebo pana vicepremiéra pro vědu, výzkum, aby stáhli své podpisy pod protiústavním návrhem zákona. Jak byste hodnotil vy jako ten, který dbá na čistotu chování vicepremiérů české vlády, kteří podle vás se podepisují pod protiústavní zákon? Protože vás neberou vážně. Co to je za logiku? Nebyl jste schopen přesvědčit vlastní vládu a teď tady děsíte poslankyně a poslance, že je to protiústavní. To by mě tedy zajímalo. Přesvědčil jste Romana Sklenáka, předsedu svého klubu, aby stáhl podpis pod svým protiústavním zákonem? Pravděpodobně Ministerstvo vnitra promýšlí nějakou aktivitu, jak by pomohlo podnikatelům. Možná jste mohli navrhnout, když vám to připadá duplicitní, aby to dělalo pouze Ministerstvo vnitra. Nic takového opět nezaznělo. A mohlo by se ukázat, že ten zákon má nějaké nedostatky, že potřebuje změnit, upravit, vylepšit, to samozřejmě ano. Když jsme změnili tady pravidla, že například pozměňovací návrh musí mít důvodovou zprávu, také jsme změnili techniku legislativy. Já myslím, že správně. A nějak jsme se s tím vypořádali. Fakt nerozumím té snaze. Správná snaha něco takového připravit a prosadit! Tam se dozvíš, jaký je názor toho člověka, který říká: V zásadě vítám, že tato problematika by měla být řešena, a v zásadě vítám, že tento návrh zákona je připraven. Ministři byli pevní, neústupní a nevyslyšeli pana ministra Chvojku. Toto je společný návrh šesti politických stran zastoupených v této Sněmovně včetně poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické. Buďte pevní a podpořte ten návrh!
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. První je Roman Sklenák, poté pan kolega Kudela, poté pan kolega Kalousek, Válková a pan ministr Chvojka, kterého se ptám, jestli chce přednostní právo, nebo faktickou. S přednostním právem, ale po faktických poznámkách.
A pak také je nepřesný, protože pod ten návrh se nepodepsal poslanecký klub sociální demokracie, ale jeho předseda. Já si myslím stále, že ta idea, kterou nese tento návrh, je správná, ale také nejsem hluchý. Samozřejmě poté, kdy se o tom návrhu začalo diskutovat, tak se vůči němu velmi silně řada osobností vymezovala, včetně členů vlády - pan ministr Pelikán, pan ministr Chvojka, včetně senátorů. Také nezapomínejme, že máme druhou komoru Parlamentu. Já jsem s nimi tu věc konzultoval a mám velké obavy, jestli je podpora v horní komoře pro tento návrh. A také výhrady měly i instituce. Připomenu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Já totiž mám pocit, že tohle je podobný případ jako registr smluv. Prostě jsou zákony, které by měly být vládní z toho důvodu, aby prošly připomínkovým řízením, aby se jimi zabývala Legislativní rada vlády. Samozřejmě zákonodárnou iniciativu máme i my a další, ale upřímně já jsem přesvědčen, že poslanecké návrhy by měly být spíše drobnější záležitostí, a to není tento případ. A vzpomínám si a je to pro mě memento, když jsme nechali projednávat poslanecký návrh zákona o registru smluv. V určité chvíli jsme všichni viděli, že to je špatně, že to měl být vládní návrh, že tam mělo být to připomínkové řízení, ale nezastavili jsme to, a v podstatě důsledek byl ten, že jsme se registrem smluv zabývali čtyři roky, celé volební období. A já mám pocit, že tohle může být podobný případ. Takže nezměnil jsem názor, ale vnímám to, co říkají ostatní!
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám pěkný den. Vystoupení pana poslance Stanjury bylo tak dlouhé, že jsem si svoji poznámečku musel napsat pár body. Situaci beru vážně. Je mi jedno, kdo je pod návrhem podepsán. Není mi jedno, co by se mělo schvalovat. Tento návrh není dobrý. Chybí v něm například provázanost na jednací řád Poslanecké sněmovny, protože vedle návrhu zákona a důvodové zprávy se ještě bude schvalovat výčet povinností pro podnikatele. Tato provázanost na jednací řád Poslanecké sněmovny například chybí. Upozorňuji na to, že tento návrh zákona vytváří duplicitu, protože zhruba před rokem jsme schválili tady na tomto místě novelu zákona o Sbírce zákonů, kdy se ukládá Ministerstvu vnitra, aby připravilo elektronický systém evidence zákonů, ve kterém by byla dohledatelnost předchozích verzí a jakási elektronická stopa.
Tímto návrhem jsme se opětovně zabývali včera 12. září. Ptám se předsedů poslaneckých klubů, respektive zástupce poslaneckého klubu ANO - protože oba zpravodajové jsou členy tohoto klubu - kdy předpokládají...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás poprosím, abyste se usadili na svých místech.